Mohu přerušit schůzi, jestli to požadujete.
Chci říci na začátku, že máme tři skupiny obyvatel, které bychom měli chránit: seniory, hendikepované a potom mladé lidi, kteří odcházejí z dětských domovů. To si myslím, že jsou skupiny, které máme chránit. Je to vládní poslanec. Nebo se zeptejte pana poslance Opálky, který byl opoziční zastupitel v Opavě. Zvládli jsme to. Bez státu. Systematickým tlakem a využíváním všech zákonných prostředků, které má úřad s rozšířenou působností od stavebního úřadu, živnostenského úřadu, hygieny a podobně. Zabránili jsme tomu vzniku. Nedělali jsme žádné gigantické projekty. A fungovalo to. A já věřím těmto malým krůčkům, těmto malým projektům, které dnes a denně dělají takřka všechny radnice. Někde úspěšněji, někde méně, ale poctivě se snaží. Už tam není ta povinnost, ta byla úplně nesmyslná. Nicméně je to skoro povinnost. To není počet bytů a počet dávek a výše dávek. O tom se vůbec nebavíme. I ty dávky na bydlení. A dnes a denně slyšíme od našich zaměstnavatelů, že nemohou sehnat lidi. Takže o čem se vlastně bavíme? O těch, kteří pracovat mohou a nechtějí. Senioři, hendikepovaní a mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů. Vůbec nejde o rozdávání bytů. Vzpomeňme si, jak jsme tady výraznou většinou přijali podle mě naprosto správnou pravomoc obcí při vzniku ubytoven a při vyplácení doplatku na bydlení. Řekli, že ta povinnost, která je v zákoně, vlastně není povinnost, že to je pouze nějaké doporučení. Zase - zeptejte se v městech, kde je levicové vedení radnice, například v Karviné. Pak jsme přijali nějaký kompromis, který není tak výhodný. Uvidíme, jak bude fungovat. Mluvil už o tom pan poslanec Vilímec. Všichni tady rádi - používám všichni, neříkám vy - mluvíme o tom, jak je třeba bojovat s tím nemravným byznysem s bydlením a s chudobou. Opakovaně tady říkáme, že ubytovny pravděpodobně být musí. Vůbec tam, kde jsou nižší ceny bytů a nižší nájmy, to není vůbec málo. Splní to ten účel. Opozice by to nenapsala lépe. Rozcupováno od A až do Z, od prvního do posledního paragrafu. Nejdřív vám přečtu závěr, ale pak vás podrobně seznámím s jednotlivými stanovisky z tohoto vládního materiálu. Vzhledem k rozsahu, složitosti a komplexitě problematiky, vzhledem k povaze nedostatku zprávy RIA nelze v závěru uvést klíčové problémy či hlavní otázky, na které musí zpráva RIA odpovědět. Co udělá paní ministryně? Ale pro vás a pro ty, kteří to nečetli, si dovolím něco z té nepříliš dlouhé zprávy citovat. Dokonce Legislativní rada vlády patří do resortu České strany sociálně demokratické. Není to ani zlý opoziční partner. Návrh předpokládá, že náklady na vznik a provoz systému v řádech jednotek miliard... No to nevím. Ale dobře. - Já jsem si myslel, že to je dlouhodobý zájem státu, aby ti, kteří mohou pracovat, pracovali, aby nezneužívali systém sociálních dávek, byli zaměstnáni, platili daně. Pohádky pro děti. Tak to je taky pohádka. Možná pro dospělé.
Jak už tady paní ministryně řekla, z důvodové zprávy citovala, současná právní úprava zcela neodpovídá potřebám praxe a potřebám subjektů při poskytování sociálních služeb. Obsahuje některá nadbytečná ustanovení, nebo jsou dokonce některá ustanovení nepřesně definovaná. Cílem změny je optimalizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Nabídka pro občany není dostatečně přehledná ani dostatečně jasně definovaná, pro samotné poskytovatele sociálních služeb je systém nadbytečně administrativně zatěžující. S tímto souhlasím, v praxi poskytovatelé sociální služby to opravdu nemají jednoduché. Návrh umožní poskytování sociálních služeb, jak už zde bylo zmíněno, na míru prostřednictvím přesněji vydefinovaného východiska pro poskytování sociální služby klientovi v jeho nepříznivé sociální situaci. Klient by se měl lépe orientovat, kam se má obrátit a kdo mu může zajistit v jeho konkrétní situaci pomoc a podporu. Proces registrace poskytovatelů sociálních služeb je upraven tak, aby byly odstraněny funkční a procesní nedostatky včetně nedostatečné specifikace některých požadavků. Ministerstvo práce a sociálních věcí může také rozhodnout o zavedení nucené správy při neplnění standardů kvality a závažných porušení. K tomu se ještě vrátím později. V oblasti financování sociálních služeb lze předpokládat snížení korupčních rizik. V tomto případě nesdílím s Ministerstvem práce a sociálních věcí, že bude vše probíhat hladce, a myslím si, že takto nastavené podmínky budou pro některé služby problematické, možná právě pro nedostatek finančních prostředků. Chci se pak zeptat paní ministryně, jak tato konkrétní opatření budou nastavena, zda jsou již poskytovatelé seznámeni a jak bude celé výběrové řízení probíhat. V souvislosti s převedením dosavadních sociálních služeb poskytovaných nikoliv na základě registrace sociálních služeb, ale na základě vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, na základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí do zákona o sociálních službách. Na tuto skutečnost upozorňuje řada organizací, které s tímto nesouhlasí, od Asociace poskytovatelů, Národní rady zdravotně postižených až po Charitu České republiky. Navrhované zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni má za cíl, jak už tady zaznělo, posílit příjem osob v nejvyšším stupni závislosti, které nevyužívají pobytové služby. Zvyšuje se tak současně objem podpory v případech, kdy je péče zabezpečená neformálním pečovatelem, v ideálním případě s využitím ambulantních nebo terénních služeb. Jen mi tu chybí provázanost na odbornou pomoc pečujícím, větší kontrolní mechanismy, jak bude pečováno. Kladně hodnotím změnu v zahájení řízení o příspěvku na péči po pěti dnech od podání žádosti.
To je důsledkem toho, co se tady 20 let kolem armády dělo.
Kolegyně a kolegové z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedy, vy už tady vládnete tři a půl roku - a kde je ta změna? Kde je to zlepšení? Kde jsou ty stovky lidí, které se přijímají do ozbrojených sborů?
Já budu možná teď trošku hrubší. Děkuji za slovo. Těch 20 let, to není jenom o armádě. To je o zhoršení vzdělávacího systému, to je o sociálních věcech, o dostatku lidí na pracovním trhu, o změně školství. A je to i o armádě, o policii a o dalších věcech. A že se tady na tom 20 let nic neudělalo, to je taky pravda.
Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak ještě faktická poznámka pana poslance Hájka.
Mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí, protože prostředek pro diskusi o zákonu jsou výbory. Každopádně když jsme nastoupili do Poslanecké sněmovny, armáda byla v dezolátním stavu, polovina chlapů neměla boty, druhá neměla trenky! Dneska je situace taková, že každý rok přijímáme tisíc lidí.
Teď nemají ani trenky, ani boty, nemají ani přílby, nemají ani vesty, nemají ani stejnokroje a nemají ani techniku. Byli jsme za to často kritizováni. Ale za vlád ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se do Armády České republiky investovalo více finančních prostředků do investic z hlediska HDP než za vaší vlády v době konjunktury. Podotýkám, že Nečasova vláda tady byla v době ekonomické krize. Přesto ty grafy v tomto jsou jasné. Vy jste nedosáhli ani jednoho procenta.
Další faktické poznámky: pan poslanec Hájek, potom pan poslanec Chalupa.
Já nechci tady udělat z toho dneska... Dobešová, jak tady diskutovala s panem poslancem Bendlem. Každopádně věcně: Pan ministr byl minulý měsíc ve Spojených státech, kde hovořil a jednal s americkým ministrem obrany. Každopádně je nutné diskutovat o tom, a bude nás to čekat v příštím volebním období, o tom, jakým způsobem nastavit mechanismy pro výběrová řízení. Protože jak by řekl Špidla, zdroje jsou. Takže to je téma na příští volební období, abychom skutečně v tomhle směru tu situaci zlepšili.
Pan poslanec Chalupa, potom paní poslankyně Černochová, všechno faktické poznámky.
Já už vlastně jenom doplním pana kolegu, protože to, co tady zaznělo, by občanská veřejnost mohla vnímat jako negativní zprávu. Nejsme žádným černým pasažérem. Pak jsou země, které slibují a neplní. Mezi ty patříme my, to je pravda. Takže to není o HDP. Naše armáda použitelná je. Takže vážená veřejnosti, není to tak špatné, jak to tady paní kolegyně, vaším prostřednictvím, popsala.
Pacta sunt servanda - říká vám to něco, kolegové z ANO? Takže pokud se k něčemu zavážeme, tak to plnit máme. A o tom si myslím, že je úplně zbytečné diskutovat. Já bych se ale chtěla prostřednictvím pana předsedy zeptat pana Hájka, když tady tak vzletně hovoří o tom, co všechno se armádě a ministerstvu pod vedením pana ministra Stropnického povedlo, jestli si vzpomene na jeden jediný, jeden jediný akviziční projekt, který pan ministr obrany Stropnický dotáhl do konce. A pokud si na některý vzpomene, tak ano, uznám vítězství panu kolegovi Hájkovi. Takže pokud chválíte pana ministra a resort Ministerstva obrany za jeho práci, dejte sem na stůl jeden akviziční proces, který pan ministr Stropnický zrealizoval. Na Islandu už nelítáme.
Koho jsem si já mohl vybrat? Já bych si nejraději přišel na Ministerstvo obrany, kde by byl báječný náčelník Vojenské policie, kde by byl skvělý a ničím nezkompromitovaný ředitel Vojenského zpravodajství. Prostě to tak nebylo. A nebylo to tak rozhodně mou vinou. Tak jsem si prostě ty lidi hledal a nebylo to vůbec snadné. Ano, Česká republika se hemží lidmi, kteří půjdou za 80 tisíc hrubého podepisovat smlouvy za miliardy. Nemohu si pomoct. Je to úplně běžné. Něco se podařilo, bylo to v určité fázi předjednání. Ty peníze nikam nespadnou, my o ně nepřijdeme. A teď už, abych byl konkrétní. Těch věcí je celá řada. Nevím, jestli jsem si stačil zaznamenat to moře otázek. Dobře, pak začala platit. A my se tady dohadujeme, jestli tomu byla věnována pozornost. Já jsem neslyšel během celého toho procesu až do třetího čtení ani jednu nějakou kritickou připomínku o tom, že by něco bylo nedovysvětleno, že by tam byl nějaký zásadní rozpor. A byla tam připomínka - ideálně před třetím čtením. To se nestalo, ideálně se nestalo. Já se omlouvám, že ideálně se nestalo, ale v zákonné lhůtě se stane. Ale patrně to tedy nebylo sine qua non, patrně to nebylo něco, co by tu věc mělo blokovat, jinak bychom tady asi vůbec na tom třetím čtení nebyli. Nevím, jaký jasnovidec to zformuloval, protože to vůbec není pravda. Není to vůbec nereálné. Máme na to. Není to tak. Je to projednáno s Generálním štábem, jsou tam záruky Generálního štábu a ten návrh přímo dopadá na 259 vojáků mimochodem také. Trestně bezúhonný. Je to jenom upřesnění, rozhodně to není změkčení.
Já vám děkuji, pane ministře. A nyní zde máme několik faktických poznámek.
Já jsem mluvil jenom o číslech a myslím si, že to není nekorektní debata. Já jsem kritizoval vás, pane ministře, a vy jste říkal: musím hájit ty kluky. Vy jste mi to pořádně nevysvětlil. všetci kradnú! všetci kradnú! a pak říkáte: lidé se bojí podepisovat miliardové smlouvy. Co kdyby skončili někde při vyšetřování? A pak máte pravdu. Tento problém vidíme na mnoha veřejných úřadech, že se ti lidé bojí rozhodovat, že se to vrací tam a zpátky, protahuje se to, prodlužuje se to.
Máte slovo.
Kdo nesl nějakou odpovědnost ve Finanční správě? Zkuste se zastat této řádné firmy, která platila. A pořád nám tady říkáte: my jsme ti, kteří správně vybírají daně. A skutečně chcete používat to okřídlené heslo, že když se kácí les, tak létají třísky, jak řekl generální ředitel Janeček? Firma je úplně bezbranná v tom okamžiku. Vy ale říkáte, že gratulujete Finanční správě. Já tedy gratuluji vám k takovému posouzení. Četl jste jejich obranu? Je logická, až na to, že když to samé říká firma, tak to neuznává. Mají zkoumat, jestli nějaký majitel nežije v daňovém ráji atd. Tady od takové firmy nakoupili mobilní telefony, mimochodem s reverse charge. Jak může stát a Finanční správa spravedlivě chtít po podnikatelích, aby si to ohlídali, když to není schopna ohlídat sama? To je generální finanční správa. A její zdůvodnění? S tou firmou nikdy nebyly problémy a nabídli nejnižší cenu. To ten berňák nezajímá. Ale pan poslanec Pilný gratuluje Finanční správě. A teď k tomu dejme pokuty. Kontrolní hlášení. V lednu, devět měsíců poté, dostal pokutu 30 tisíc korun. Ten člověk se na mne obrátil minulý týden, po té tiskové konferenci, byl plný optimismu, že mu ta pokuta bude odpuštěna. Proč drtí ty malé a sami si neumějí ohlídat a nakupují mobily od firmy, která je podezřelá z karuselu? A to není správný přístup. Mě by to docela zajímalo, ale nemám se koho ptát, když se podívám do těch lavic za sebou. A to je škoda. Já je uznávám, ano, neodpověděl jsem, nemám účetní na hlavní pracovní poměr, je to moje chyba, 30 tisíc, nikdo se se mnou nebaví. Výsledek - nula. Mám tady nějaké návrhy právě z brněnské Hospodářské komory. Do šesti měsíců by se mělo prokázat a stanovit tu daň. O to se snad nepřeme.
Této žádosti jsem vyhověl. Včera ještě před zahájením schůze obdržela Poslanecká sněmovna, jak jsem byl informován, elektronickou formou, všichni členové a členky Poslanecké sněmovny, informaci předsedy vlády k údajnému nadměrnému používání právního institutu zajišťovacího příkazu Finanční správou České republiky. Zajišťovací příkazy jako takové jsou nástroj, který Finanční správa v odůvodněných případech používá k dosažení větší efektivity výběru daní. Odůvodněný případ je takový, kde existuje na straně Finanční správy důvodné podezření, že konkrétní daňový subjekt nezaplatil na daních, co má. V takovém případě Finanční správa vydá zajišťovací příkaz, kterým stanoví konkrétnímu daňovému subjektu povinnost předčasně složit finanční výši předpokládané daně a stanoví také, kolik to má být. Stát tak bojuje proti šedé ekonomice, daňovým podvodům, proti okrádání daňových poplatníků. Každému zajišťovacímu příkazu předchází odůvodnění, což by mělo vyloučit možnost, že by byl plošně uplatňován. Každý příkaz musí být v souladu s platnými zákony. Přesné znění příslušných paragrafů naleznete v písemné zprávě. Pokud Finanční správa pochybí a použije zajišťovací příkaz neoprávněně, může Nejvyšší správní soud rozhodnout o jejich zrušení. Za poslední čtyři roky k tomu Nejvyšší správní soud přistoupil podle mých informací celkem v sedmi případech. Souhlasím jednoznačně s tím, že zajišťovací příkazy mají být využívány skutečně v krajních případech, protože v některých případech mohou firmy dostat do zásadních komplikací. Za třetí. Vyžádal jsem si tedy v této věci stanovisko ministra financí. Z tohoto stanoviska, které jsem obdržel, vyplývá, že Finanční správa v červenci 2015 mimo jiné připravila metodický pokyn k organizačnímu zabezpečení vydávání zajišťovacích příkazů. Ve svém stanovisku mě ministr financí ujistil, že Finanční správa posuzuje dopady vydaných zajišťovacích příkazů na jednotlivé daňové subjekty a že nepodceňuje případná rizika a dopady využívání tohoto nástroje na podnikatelskou činnost a přesah do osobních poměrů daňových dlužníků. Ten druhý případ bych považoval za nepřijatelný postup ze strany finančních úřadů, pokud by k takovému postupu docházelo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych na závěr svého úvodního vystoupení ujistit Poslaneckou sněmovnu, že cílem vlády je efektivní stát, že cílem vlády je řádný výběr daní. Rozhodně není cílem vlády, abychom neúměrně administrativně zatěžovali podnikatele, nebo jim dokonce házeli klacky pod nohy tím, že budou neúměrně často uplatňovány instituty, pro které není řádné odůvodnění.
Pod záminkou boje proti daňovým podvodníkům orgány